Senát to učinit nemohl podle konzultací, které jsme si udělali s legislativci, protože bychom tím měnili ústavní režim projednávání tohoto návrhu zákona. A ta základní právní pravidla, jak má elektronický legislativní proces fungovat, jsou v tom samotném sbírkovém zákoně.
Děkuji panu senátorovi. To bylo závěrečné slovo a blížíme se k hlasování. Opět jsem přivolal poslankyně a poslance, kteří nejsou přítomni v jednacím sále. Ještě vás seznámím s omluvou. Pan poslanec Jan Zahradník se omlouvá z jednání Poslanecké sněmovny od 17.30 do konce dnešního jednacího dne z osobních důvodů. Připomínám, že k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Ještě než přečtu návrh usnesení, tak vás odhlásím. Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami. Kdo je pro? Nyní budeme hlasovat znovu. Tato většina je nastavena. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali. Děkuji panu senátorovi, panu ministrovi a končím projednávání tohoto bodu. Informace k pozměňovacím návrhům máme v naší poště. Dáme jí čas, než ji pan ministr kultury pustí ke stolku zpravodajů, a prosím, paní ministryně, máte slovo.
Dobrý den dámy a pánové, nebo spíš večer. Zavedení nového poplatku z pobytu, který nahradí stávající poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity. Nově tedy bude možné zavést poplatek jakoukoliv obcí bez vazby na přítomnost lázní nebo na zvýšený turistický ruch. Maximální hranice pro výši poplatku se navrhuje na 21 korun pro rok 2020, což odpovídá součtu sazeb současných dosavadních dvou poplatků, a následně 50 korun za každý den pobytu s výjimkou dne počátku pobytu. Jde tedy o reakci na skutečnost, že výše poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt se neměnila více než 25 let. Přitom platí, že konkrétní výši poplatků do této maximální hranice vždy určí jednotlivá obec v obecně závazné vyhlášce.
Nelze zpochybnit to, že to území nenáleží Turecku a že rozhodovat o jiném státu tím, že tam pošlu vojáky, není možné. Proto budu hovořit jenom o tom, co je v rozporu s mezinárodním právem. A jsem přesvědčen, že je naší povinností, abychom přispěli k návratu principu mezinárodního práva. Vím, že to je velmi těžké, a jsem přesvědčen o tom, že existuje několik cest, kterými může mezinárodní společenství a jediný autoritativní orgán, to je Rada bezpečnosti OSN, rozhodnout o tom, jak se ta jednání povedou a kde. Samozřejmě by bylo nejvhodnější začít v New Yorku, přímo na půdě OSN, a byl bych rád, aby Česká republika v tom byla aktivní jak na jednání Evropské rady, tak i v jiných orgánech, ve kterých zasedáme. Kurdská autonomie, kurdský stát měl vzniknout po první světové válce, po druhé světové válce, a nikdy nevznikl. Nedivme se tedy touze Kurdů vytvořit si alespoň podmínky pro vznik vlastního státu. Myslím tím rozsudky španělských soudů nad představiteli Katalánska. Myslím si, že to neukazuje nic dobrého. Jsme příkladem a můžeme ten příklad klidně přednášet na mezinárodním fóru. Dovolte mi tedy na závěr: Nechci vyvolávat konflikt, nechci, abychom se podíleli na tom, že na případnou žádost Turecka vyšleme Armádu České republiky ve prospěch našeho koaličního partnera, tedy turecké armády, na potlačování Kurdů v Sýrii. To bych musel odmítnout a s odkazem na článek 43 Ústavy České republiky při takovém jednání Poslanecké sněmovny vyslovit zásadní nesouhlas, přestože bych věděl, že pro mnohé by to bylo porušení našeho závazku k Severoatlantické smlouvě. Ale říkám to tady nahlas, abychom si uvědomili, do jak absurdní situace nás Spojené státy americké v Sýrii dostaly. První bylo při ochraně vnější hranice Evropy, když řekli, že to není jejich věcí, a když to nebylo zvladatelné, tak nepřišli s žádným návrhem, který by byl pro Evropu přijatelný. Dovolte mi ještě jednu poznámku na závěr. Jsem přesvědčen, že jednání je více než zbraně. Je to tedy věc, která je v zájmu všech občanů České republiky, a já to říkám za naše voliče. A to bude ta síla, kterou bude mít za sebou vláda České republiky. Protože to je důležitý vzkaz pro mezinárodní společenství. Doufám, že budeme schopni najít ten konsenzus vždycky, když půjde o tak vážnou věc, která hrozí nejvyšším bezpečnostním rizikem pro Českou republiku.
Nyní mám jednu faktickou poznámku, takže pan poslanec Jiří Kobza, prosím, vaše dvě minuty. A připraví se pan poslanec Ondřej Veselý. Tak prosím.
Děkuji, pane předsedající. Já bych rád doplnil a zareagoval na své předřečníky. To, co tady nezaznělo, je, že i my máme svůj podíl viny na tom, co se děje v Turecku. Turecká armáda už léta beztrestně operuje na území cizích států, zejména v severním Iráku, bez toho, že by se potkala s jakýmkoli odporem nebo nesouhlasem ze strany Evropské unie nebo velmocí. Já bych k tomu rád přidal, že bychom neměli zapomenout na sto let starou genocidu Arménů, která v Turecku proběhla. Děkuji panu předsedovi Filipovi prostřednictvím pana předsedajícího, že tady konečně zmínil reálné nebezpečí, které to znamená pro nás. A já bych velice rád z tohoto místa vyzval vládu České republiky, aby zahájila přípravu opatření, jak čelit migrační vlně, která pravděpodobně přijde. A především, jak čelit zhoršené bezpečnostní situaci, kterou tato migrační vlna přinese. To nebezpečí je příliš reálné na to, aby bylo ignorováno.
A na závěr mám ještě jedno sdělení. Nebudou-li ve čtvrtek 17. října doprojednány pevně zařazené zprávy České televize, budeme pokračovat v jejich projednávání ihned po ukončení bodu Ústní interpelace. Pak se mi hlásil pan předseda Kalousek, další v pořadí je pan předseda Faltýnek, vše osoby s přednostním právem. Poté pan předseda Rakušan a poté pan předseda Chvojka.
Dobré odpoledne, dámy a pánové, pane předsedo, zástupci vlády. Jedná se tedy o variabilní týden, požadavek na pevné zařazení tohoto bodu.
Dámy a pánové, promiňte, pokládám za vhodné, aby v Poslanecké sněmovně nahlas zazněla informace, že Ústavní soud vyhlásil zrušení zákona o zdanění restitucí.
Další v pořadí je přihlášen pan předseda Faltýnek. Teď tam bylo několik rychlých přihlášek po sobě.
Probíral jsem to se zástupci všech klubů, neměl by v tom být problém.
Děkuji. Teď poprosím pana předsedu Rakušana.
Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedo. Pokud chce Česko na předsednictví šetřit, mělo by raději organizaci předat jiným evropským zemím. Ministerstva další mají podobné názory. S počty lidí, tak jak navrhlo Ministerstvo financí, se předsednictví nedá kvalitně zvládnout vůbec. Je otázkou, zda ho v takovém případě přijímat, nebo nepřijímat. Pokud se tak nestalo, navrhuji tedy, aby tento bod byl zařazen jako druhý bod po pevně zařazeném bodu na pátečním jednání Poslanecké sněmovny.
Další přednostní právo pan předseda Chvojka.
Děkuji za slovo, pane předsedo, hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Je potřeba říci, že tento návrh má podle jednání sociálního výboru jednoznačnou podporu průřezem politických stran, a byl také podpořen jednáním tripartity, ale pokud má býti podpořeno zaměstnávání lidí se zdravotním postižením a doplacení příspěvků na jejich zaměstnávání ve vazbě na zvýšení minimální mzdy ještě v posledním čtvrtletí tohoto roku od počátku příštího roku, tak je nezbytně nutné, aby návrh prošel legislativním procesem co nejdříve.
To jsou pro tuto chvíli všechny písemné přihlášky k pořadu schůze. Paní poslankyně Balcarová.
Děkuji moc, pane předsedající.
Tady se nám sešlo víc kolizních návrhů na stejný čas. Je to pan kolega Chvojka, pan kolega Kolovratník a paní poslankyně Balcarová. Vidím, že nikdo s tím problém nemá. A opakuji, jako první budeme hlasovat o návrzích tak, jak je předložilo grémium Poslanecké sněmovny. Hlasování číslo 3, přihlášeno je 177 poslanců, pro 177, proti nikdo. Kdo je proti? Rozšíření pravomoci obecní policie na úseku... Tento návrh byl přijat. S přednostním právem pan předseda Stanjura.
Nejsou naplňovány dohody. V okamžiku, kdy se jedná o místo, které má obsadit opozice, tak už mnoho měsíců se nic neděje. Takhle je to nedůstojné i pro školský výbor i pro opozici.
Děkuji. Kdo je pro pevné zařazení? Tento návrh byl přijat. Jednalo by se o nový bod zařazený na pořad této schůze. Ptám se, kdo je pro. Tento návrh nebyl přijat.
Současně se plně aplikuje zákon o Sbírce zákonů, který například stanoví, že příprava legislativy probíhá v informačním systému podle toho zákona o Sbírce zákonů. Takže není to tak, že by pro senátory neplatily žádné povinnosti. Do budoucna, co je potřeba ještě odpracovat, je, aby buď Senát sám, nebo případně ministerstvo v nějakém zrychleném režimu po konzultaci se Senátem předložilo návrh změnového zákona k jednacímu řádu Senátu. Děkuji za podporu toho návrhu.
Ještě než otevřeme rozpravu, tak se může vyjádřit také zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Ondřej Profant, pokud má zájem. Žádný zájem nevidím, takže v tuto chvíli otevírám rozpravu. A potom bude faktická poznámka. Prosím, pane poslanče.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom krátká poznámka k tomu, co se vlastně přihodilo v Senátu. Ano, došlo k brutálnímu ořezání. V tomhle případě cituji doslova, to brutální ořezání ve výsledku ohrožuje funkčnost toho, co přijala Poslanecká sněmovna. Navíc z toho vypadávají dvě konkrétní opatření, pro která se tady podařilo najít průřezově shodu a která opravdu míří k tomu, že by právní řád v České republice byl přehlednější, byl jednodušší. A tohle je akcent, který znovu chci zdůraznit.
Děkuji. Teď jsou tu faktické poznámky v tomto pořadí: pan poslanec Václav Klaus, paní poslankyně Valachová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Tady se akorát dodělává nějaký elektronický systém. Tady se bavíme o nějakém systému, který bude zaváděn.
Paní poslankyně Valachová, faktická poznámka. Potom pan poslanec Kupka. Prosím, máte slovo.
Tak to v žádném případě není pravda. Já musím jako i bývalá šéfka legislativy Senátu přesvědčit, že tohle není žádné politikaření. Plénum o tom ještě nejednalo. Bude jednat ústavně-právní výbor.
To jsou konkrétní opatření, která opravdu přispívají k tomu, že budou zákony jednodušší, že budou jasnější, kdy nabývají účinnosti. Nebude v tom takový nepořádek a nebude ta situace pro každého, třeba i pro ředitele škol, tak komplikovaná, jaká je v současné době. Co se týče tabulky povinností, tak to je konkrétní pomoc všem, kteří se obtížně orientují v zákonech, a nakonec i velmi významná pomoc pro stát, aby věděl, co v těch zákonech vlastně všude je. Protože dnes i pro zručné legislativce je obtížné se v tom orientovat. V tomto směru vnímám to opatření jako velmi užitečné a bude jednoznačně směřovat k tomu, že bude složitější přijímat nesmysly.
Máte slovo, pane poslanče.
Já jsem to také zvládl. Takže v tom se lišíme.
Žádná další písemná přihláška do rozpravy ani k faktické poznámce zde není. Ptám se, zda se někdo hlásí z místa. Nehlásí, takže rozpravu končím. Pan senátor, pan ministr?
Já jenom možná, mně to připadá, že v té debatě zaznělo, myslím, že to byl poslanec Michálek, který řekl asi to úplně zásadní. Senát se z té eLegislativy nevyvlékne. Bude muset podle ní jet dle již schváleného hlavního zákona. A má dva roky, aby si případně upravil svůj jednací řád. Myslím, že to je pravda, tak to jenom zopakuji.
Děkuji. Závěrečné slovo, pan senátor Dienstbier.
Já bych jenom chtěla v úvodu svého vystoupení reagovat na nepřítomného pana premiéra. Na druhou stranu možná bych tedy vzala zpátky slovo, že pan premiér něco nepochopil, a nahradila ho slovy, že to zřejmě netušil. Postavit domy, školy. Erdogan se kvůli tomu v New Yorku potká i s prezidentem Trumpem." Prostě když si tohle někdo z nás přečte a srovnává to s tím, co se tam potom dělo, tak to působí na nás tak, že si možná pan premiér něco myslel, a teď je ta situace jiná. Ale srovnávání těch informací předtím a potom, tam to trošku pokulhává. A není to poprvé, co jsme svědky toho, že něco řekne pan premiér nějak, pak ta slova bere zpátky a je to jinak. Možná jste je měli vy na klubu ANO, ale my rozhodně ne. Jsme svědky nebývalého svévolného postupu jednoho z členských států severoatlantického společenství, který se uchýlil k útoku na jiný stát s cílem využít jeho oslabení a velmi složité situace v daném regionu a naplnit vlastní geopolitické cíle. Tato akce rozhodně nepřinese v tomto regionu ani větší bezpečí, ani větší stabilitu, ba právě naopak. Jen v uplynulých několika dnech můžeme sledovat, že důsledkem budou tisíce obětí z řad civilistů, zločiny proti lidskosti a další utrpení lidí v oblasti, která je již řadu let sužována vnitřními konflikty a válkou s extremisty. V neposlední řadě je zde i riziko pro naše vlastní zájmy asi nejsilnější, a to je ztráta kredibility Severoatlantické aliance, která je jedním z hlavních garantů světové bezpečnosti, a vyklizení prostoru jiným mocnostem, jež tuto bezpečnost ohrožují. Jsem přesvědčena, a věřím, že stejně tak celá řada z vás, že toto je vývoj, který nesmíme dopustit a ke kterému nesmíme nečinně přihlížet. Nelze připustit, abychom byli vydíráni tureckým režimem ve smyslu "buď všichni přivřete oči a necháte nás naplňovat naše vlastní zájmy, nebo otevřeme stavidlo migrace". Tureckou invazi považuji za bezprecedentní porušení Washingtonské úmluvy, kterou jsem, stejně jako pan premiér, četla. Dle článku 4 by pak měly členské státy společně konzultovat případy, kdy podle názoru kteréhokoli z nich bude ohrožena jejich územní celistvost, politická nezávislost nebo bezpečnost. Nad rámec navrženého usnesení, které zde máme, bych proto chtěla, dámy a pánové, vyzvat vládu České republiky, a mrzí mě, že to neslyší pan premiér, aby byla aktivní nejen na poli Evropské rady, kde jednoznačně podporuji další logický krok, kterým musí být uvalení sankcí, ale rovněž na úrovni Severoatlantické aliance.
Ještě předtím, než řeknu gros svého příspěvku k tomuto tématu - možná kdyby zde pan premiér nevystoupil ve své řeči a nechal Sněmovnu, aby schválila ta konsenzuální prohlášení, učinil by lépe. Od mého předřečníka pana Schwarzenberga zde zazněla slova pokora, že bychom měli být jako malý národ pokorní v hodnocení některých věcí. Já jsem očekával, že když premiér udělal diplomatickou chybu před 14 dny - a jiným způsobem bych toto nenazval, byla to diplomatická chyba, je to důsledek té selfíčkové politiky, kterou mu dělají správci jeho sítí, kdy tu se vyfotí s jedním diktátorem, tu s druhým diktátorem, prostě se tak stalo.
Zavedení protizneužívací klauzule u poplatků za užívání veřejného prostranství a poplatků ze vstupného. S tímto zrušením nelze souhlasit, protože by dopadl negativně zejména na seniory. Původní návrh zákona tyto osoby osvobozoval od poplatku a za pobyt v lázních měly turistický poplatek platit pouze osoby, které si pobyt v lázních zcela nebo částečně hradí samy. Právě zachování osvobození křížkařů bylo důvodem, který přesvědčil Ministerstvo financí souhlasit s požadavkem zejména lázeňských obcí, aby zákon nezakotvoval osvobození od turistického poplatku pro seniory. Vzhledem k navýšení maximální výše poplatku z pobytu a délce pobytu v lázních by se mohlo pro křížkaře jednat o nemalou částku, kterou by museli hradit přímo pojištěnci, tak jak je tomu v současné době. S tímto návrhem zcela zásadně nesouhlasím. Návrh jde výrazně proti celé koncepci poplatku z pobytu, který je pojímán primárně jako turistický poplatek. Změna koncepce by mimo jiné mohla dopadnout i na ubytovny sociálně slabých, což je zcela kontraproduktivní. Posun účinnosti by tedy zbytečně o jeden rok odložil řešení problémů ve městech, ve kterých jsou v současné době byty využívány ke krátkodobému ubytování, zejména turistům. Děkuju vám za pozornost.
Já budu asi stručnější než moji kolegové. Je to opravdu nejen flagrantní porušení mezinárodního práva, ale je tam jasná otázka toho, že tam jsou porušovány jakékoliv humánní zásady, dochází tam otevřeně k vraždám obyvatel. Samozřejmě syrská, respektive kurdská politická představitelka je pouze špičkou ledovce.
To byl pan poslanec Veselý. Já přečtu dvě omluvy. Prosím, máte slovo.
KDU-ČSL navrhovala, aby se Poslanecká sněmovna zabývala situací v Sýrii. Vítáme, že tento požadavek byl vyslyšen a že Sněmovna má možnost se k tomuto naléhavému tématu vyjádřit. Je to o to urgentnější, že tento týden zasedá Evropská rada, která se tímto tématem bude samozřejmě taktéž zabývat. Evropská unie má totiž velmi omezené, téměř žádné pravomoci v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky. V těchto oblastech si členské státy ponechaly své pravomoci a unijní orgány mohou konat pouze v rámci mandátu, který jim vymezí členské státy Evropské unie. Ve stanovení mandátu Evropské komise má zásadní slovo Evropská rada. A je to tedy summit lídrů zemí Evropské unie, na kterém nás zastupuje předseda vlády České republiky. Tedy nikdo jiný než vláda, a zejména předseda vlády, nemá větší možnost ovlivnit společný postoj v zahraniční a bezpečnostní politice v České republice na evropské úrovni. My jsme proto navrhli, aby pan premiér na jednání Evropské rady prosazoval konkrétní kroky, které popisujeme v návrhu usnesení. KDU-ČSL ctí dohody, proto nebude do usnesení navrhovat další části, které při jednání pracovní skupiny nezískaly podporu většiny zástupců ostatních klubů. Proto dovolte, abych se vyjádřil pouze za poslanecký klub KDU-ČSL. Doufám, že to nikoho nepohorší. Je to pěkná prasárna vůči Kurdům. Momentálně větší průser než nějaká Greta, a nikdo si toho ani nevšímá. Možná to s někým konzultovat. Dramaticky to nespěchá. Na této své prosbě našemu zahraničně-bezpečnostnímu odborníkovi bych zmínil jedinou věc, a sice - dramaticky to nespěchá.
Dále je do rozpravy přihlášen pan poslanec Rakušan.
Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedající. Bylo tady mnohé řečeno, i mnohé z toho, co jsem měl sám připraveno, takže se nebudu opakovat.
S náhradní kartou číslo 24 hlasuje pan poslanec Skopeček.